To ale nikdo z vás neudělá! To prostě je neuvěřitelná situace! Nezatahujte nás do války! Blázni blázniví! To není normální, tohleto. To není naše válka. Nestrašte už lidi. Ať nerozděluje společnost! Ať nešíří nenávist! Ať nás nezatahuje nikdo do války dvou postsovětských republik! Jsou tam jasné rysy občanské války. To znamená, já vám říkám, nestrašte nás a dávejte peníze našim lidem.
Během mého povídání mi tady mimo mikrofon částečně reagoval pan ministr, že to tak není, takže já předpokládám, že on vystoupí a řekne, co je tedy ta skutečná škoda, o kterém mluví. Já jsem ho poslouchal pečlivě, říkal 600 miliard. Ale já nesmím, když budu chtít, protože já už mám omezenou dobu v podrobné rozpravě. My nemůžeme načíst tři pozměňovací návrhy, pane předsedo Výborný, když na mě ukazujete prstem, dva. Takže přednostní právo nemůže mluvit vůbec nebo s omezením, což je skutečně něco, co je úsměvné. Toto mě mohlo napadnout, že se rozhodnete si to udělat naprosto svévolně. Takže už to samotné podání zákona ve stavu legislativní nouze byla libovůle, libovůle této vládní většiny. To, co jste udělali teď, to už je svévole. Neplatí žádné zákony, můžeme si tu dělat, co chceme. To je ten základní vzkaz pro občany České republiky. A jestli znamená, tak jenom pro vás tam dole, ale vládní většina si může dělat, co chce, a vy si chcete dělat, co chcete. Už mi prosím vás nikdy neříkejte něco v demokratických stranách a o demokratickém bloku a ty podobné řeči, protože vy už na to nemáte nárok dneškem!
Jako další v pořadí je přihlášená paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Pan Vondráček, pan kolega Vondráček, tady svou řečí právníka vyjádřil jakýsi postoj k tomuto stavu. Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana řídícího schůze pana doktora Vondráčka, právníka, ano, pana kolegy, chtěl bych se ho zeptat na jednu věc. Kdyby to přeložil do češtiny, to znamená, že jsme se dostali do stadia takového hesla, jestli je to ono, že demokracii si rozvracet diskusí nedáme?
Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová, připraví se paní poslankyně Monika Oborná. Neviděl jsem vás.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Začnu tím 8. volebním obdobím. Jenomže my jsme, když jsme tu měli většinu, vás nenutili chodit - s ohledem na zaměstnance - být tady přes noc. A 7. volební období, to je ještě hezčí čtení: Registr smluv 722 dnů, mám tady EET, protože bylo vlastně v obou volebních obdobích, 251 dnů a tak dále. Toto byly obstrukce z vaší strany v době, kdy jste byli v opozici. Absolutně nestalo! Jde vám o jediné. Potřebujete zákon mít v určité lhůtě ve Sbírce zákonů, potřebujete za každou cenu - za každou cenu ho prosadit. Naprosto vaše ego zatemnilo váš zdravý rozum. Absolutně zatemnilo váš zdravý rozum! To tady bylo citováno.
A prosím veřejnost samozřejmě o podporu. Někteří mi tady nadáváte z vládních poslanců. V osobní rovině píšete na Twitter, na internet, vládní poslanci na mě útočí, často sprostě. Klidně mi nadávejte sprostě dál. Takže toto bych chtěl říci. Takže si pište, co chcete, ale my nadále budeme bojovat za všechny příjemce důchodů v České republice. A žádám, aby se hlasovalo neprodleně. A děkuji.
Pane poslanče Dubský, s protinávrhem?
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl dát protinávrh. Myslím si, že tohle je zbytečně dlouhá doba, že si to zkrátíme. Chtěl bych dát protinávrh na pět minut.
Dáváte tedy procedurální návrh na přerušení bodu. Na pět minut.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také rád podal pozměňovací návrh, neboli protinávrh proti tomuto návrhu, co tady podal pan předseda Okamura.
Klid! Přátelé, prosím, nechte to dokončit pana poslance. Já se ho dotáži. Udělám to tedy rovnou. Prosím, paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Prosím vás, když dáváte protinávrhy, tak si to připravte, protože tady předkládáte nevolitelné věci!
Ale pak nemáte možnost vystupovat, protože o procedurálních návrzích se musí hlasovat bezprostředně, to znamená bez rozpravy. Zaznamenala jsem vaši žádost o odhlášení. Budeme hlasovat. Budeme hlasovat nejprve o protinávrzích pana poslance Letochy, poté pana poslance Dubského a jako poslední budeme hlasovat návrh pana předsedy Okamury. Já vás poprosím, abyste se přihlásili vašimi identifikačními kartami. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Děkuji.
Jak je to možné? V ekonomickém indexu. Ne, to je poslední číslo. Na vině je hlavně nezvládnutá inflace. Pan ministr financí je rád, že mu to tam padá, ty stovky miliard, a nechce to řešit. Je to triviální. Například tak, a dá se to změřit, že bychom se domluvili, že v jeden den nějakou hodinu večer všichni důchodci vypnou elektřinu a zhasnou. ČEPS nám to změří. Takový nápad. Tak zkuste o tom přemýšlet a napište mi, protože samozřejmě dělat demonstrace, jak to někteří tady kolegové dělali nebo další a svážet autobusy lidi, tak to není úplně... Ale to by bylo celkem fajn, kdyby naši důchodci vyjádřili svůj názor tímto způsobem, že by vypnuli ten proud na nějakou dobu. Vždyť ta elektřina je základ. Všechno by se změnilo. Nestálo by to ani korunu. ČEZ by si to zaplatil. ČEZ by si to zaplatil! Ani korunu z rozpočtu. ČEZ, který vyváží elektřinu na Slovensko, kde mají 65 eur. Takže vážení důchodci, všechny proklamace tady vlády, že vy jste tady nějaké zatížení pro náš stát, jsou skutečně sprosťárna. Je to lež. Není to pravda. Vy jste vybudovali naši zemi, vy si to zasloužíte. A samozřejmě nikdo tady nechce mezigenerační problém. My chceme, aby mladé rodiny si mohly koupit nemovitost, ale ony si nic nekoupí. Kdo za to může? Česká národní banka! Pan Rusnok stále chodí na nějaké rozhovory. Proč se ho nezeptají, co jste tam predikoval, pane guvernére? Česká národní banka tady zničila hypoteční trh a dneska zkrátka ty mladé rodiny si to nemůže dovolit. Někdo mluví o dalších generacích, a jak mají mít děti, když nemají, kde pořádně ani bydlet nebo v nějakých adekvátních podmínkách? Takže já chápu, že se to těžko všechno predikuje, ale samozřejmě ten windfall tax, to je absolutní šílenost. Já nevím, kdo to vymyslel, ale je to geniální, protože pan ministr zkrátka si udělal z firem banku. A samozřejmě tohle nové, které jsme ještě neviděli, tak tam už není vůbec nic. Takže si vymysleli mimořádnou daň z neočekávaných zisků. Už tehdy, nebo teď 14. února, šéf Spořitelny říká: Výnos válečné daně nemusí být tak tučný. Ale stát si udělal z těch firem vlastně banku, protože ty firmy budou platit zálohy a ty zálohy vcházejí do plnění rozpočtu. A potom to bude muset vracet. Geniální! ČEZ. 150 miliard se odhaduje, že zkásnou. Tady se píše: Možná ještě nikdy nebyl státní rozpočet Česka zatížen tolika neznámými a riziky jako letos. A naplánovány jsou na 100 miliard na obou stranách.
Jinak vím, že jsme jiné politické strany. Tím pádem že každý může cílit na jiné voliče. Já jsem o tom prostě plně přesvědčen. Prostě podle mého názoru jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. SPD naopak stojí na straně těchto občanů. Jak jsem už naznačil, tak postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s Ústavou České republiky. Nic z toho nenastalo. Fialova vláda nyní argumentuje hrozícími hospodářskými škodami, které ale sama vládní pětikoalice od počátku vládnutí způsobuje svojí nekompetentností a nečinností. A za oběti vašeho vládnutí jste si teď vzali všechny příjemce důchodů. To je ze strany vlády odporné. Jsme tedy, jak jsem říkal, jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Takže vy jste na DPH vybrali, hlavně na DPH jste vybrali o 137 miliard korun víc kvůli drahotě, kterou jste sami způsobili, a teď najednou říkáte, že nemáte 19 miliard na valorizaci důchodů. Jak jsem říkal, také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. Ještě se k nim přihlásím v podrobné rozpravě pochopitelně, takže jsme... v podrobné rozpravě, ano. No a nyní bych je samozřejmě krátce zdůvodnil. Takže krátce řečeno, proč to dělám? A samozřejmě ten můj návrh mimo jiné značně pomůže také nízkopříjmovým důchodcům, ale všem důchodcům. A můj návrh, nebo návrhy SPD, které tady i kolegové dávají, včetně mého návrhu dávají důchodcům víc, o něco, ještě o malinko víc než i ten současný návrh... tedy pardon, než i ten současný návrh... pardon ještě jednou, než i ten současný zákon, který vy chcete změnit, abyste mohli důchodce okrást. Takže já to vracím zpátky tak, aby důchodci dostali to, co dostat měli, to, co dostat mají všichni příjemci důchodů, a ještě navíc pomáhám více těm nízkopříjmovým příjemcům důchodů. Takže jak jsem říkal, tak ten...
Vždyť to má totálně vatu! Já bych rád věděl, kam to šlo tedy konkrétně. To, že vláda nevěděla, že bude inflace. No samozřejmě, že to věděla. Vždyť v tiskové zprávě Českého statistického úřadu se píše, že skončil energetický tarif. Stejně věděli, že jim to skočí v lednu 2022, když nepokračovali v odpuštění DPH na nulu. Protože vy zkrátka nenavyšujete mzdy státním zaměstnancům. A argumentuje se tím poměrem, nevím, tady je 61 něco. A já to znovu zopakuji. A všechno je vyřešeno. Ta inflace, srazíte ji dolů. A je to vyřešeno. Vyřešeno. Ale já nechápu, proč to nechcete. Nevím proč. Jestli tam má někdo akcie v tom ČEZu? Vždyť oni by na to určitě šli. Vy to máte v rukou. Když řeknete, že nebudou dividendy, tak nebudou. Je to otázka obchodního jednání. Takže to je to řešení. Jednoduché, rychlé, ušetříte na inflaci pro církevní restituce, které jste tady podvodně schválili na základě podvodných posudků. A naši důchodci nebudou mít takové náklady. Ano, řeknete, že mají nižší mzdu. To je pravda, ale ten poměr, když se bavíte o poměru, tak se bavme o poměru. Pan Jurečka, ministr, znovu ho vyzývám, aby nám doložil jeho tvrzení, že v příštích deseti letech celkové zatížení pro státní rozpočet zhruba 600 miliard. Kde na to přišel? Ministři se střídají, ale bez těchto lidí by v životě ten rozpočet nedali do pořádku. No tak to nemůže vědět, protože nikdo neví, jak to bude. Ale jedna věc je jistá, že všechno je to o inflaci. I kvůli inflaci jsou potraviny drahé, už jsem o tom mluvil. Samozřejmě provládní média to nepíšou, protože média - jak fungují? No z reklam! A kdo to tady ovládá, tuto zemi? No to je úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné. Takže já tomu nevěřím, pan Jurečka neříká pravdu, že ušetří 316 miliard, absolutně vyloučeno. Vyloučeno. A jsou tam samozřejmě další instituce. Takže to je maximální predikce Ministerstva financí. Predikce pana Jurečky, jsem přesvědčen, neexistuje, normálně si vymýšlí. Ale já si myslím, že neobstruuji, já mluvím k věci. Já mluvím čísla. Já mluvím konkrétně.
ke svým pozměňovacím návrhům, aby se mohli k nim přihlásit, což je lepší terminologie, ano. Jako další je v pořadí paní poslankyně Pokorná Jermanová, potom paní poslankyně Monika Oborná, Taťána Malá, Zuzana Ožanová a další. Já poprosím paní poslankyni Pokornou Jermanovou, aby se ujala slova. Jestliže se hlásíte s přednostním právem, dostanete, pane předsedo, druhých pět minut, ale požádám ostatní, aby se vrátili na svá místa.
A já myslím, že pan Vondráček to tady jasně vysvětlil, že nemáte právo mě omezovat v mém vystoupení. Já se vrátím k programovém prohlášení vlády, která tady vládne, která nám zavádí novou totalitu. Pokud vím, za třicet let praxe - a škoda, že tady není pan Benda, aby nám to vysvětlil - se v podstatě nestalo to, co vy dneska předvádíte. Normálně, nová totalita! To jsou padesátky! Trestní stíhání na objednávku, to jsem si zažil! Vymyšlené! A teď nás budete umlčovat. My už tady nemůžeme mluvit! Tak já nevím, co na to řeknou lidi. Jak pan premiér říká, že my rozdělujeme. My rozdělujeme. Tohle jste tady předvedli? Takže co se říká v té preambuli? Že vedle zvládnutí těchto aktuálních výzev - ale ani jednu jste nezvládli. Vysoká inflace... Epidemie covidu - žádná nebyla. A důsledky energetické krize?